Pojďme tedy dál k bodu 22 novely, té vládní novely. Prodloužení účinnosti pandemického zákona, obzvlášť proto, že ani neobsahuje datum ukončení účinnosti minimálně části ustanovení omezující lidská práva, považujeme za zcela nepřijatelné. Opravdu bych vás chtěl požádat, abyste neomezovali řečnickou dobu, jak tady kuloárně probíhá, pro naše poslance, protože naši poslanci se prostě vyjádřit chtějí. A hlavně nás volilo víc než půl milionu občanů České republiky a my je zastupujeme, na rozdíl třeba od TOP 09 nebo Pirátů, kteří sice jsou tady ve vedení Sněmovny, ale mají mnohem menší poslanecké kluby, a ti nám chtějí tady omezovat, jak se máme vyjadřovat, a čas.
Pane předsedo, legislativní nouze, zda trvá, prosím, držte se tématu.
Takže k bodu 22 novely. Tak to byly ty důvody, proč to tady prosadilo hnutí ANO v minulém roce. A po roce účinnosti tohoto zákona, který prosadila tenkrát vláda Andreje Babiše, vloni, je situace zcela jiná. Nemocniční zařízení jsou volná. A dokonce bez omezení platnosti. Ano, na základě kritiky SPD jste tam podstrčili pozměňovací návrh, že snad ta platnost má být omezena do listopadu. Nebo vy, vy je nemůžete přece tlačit. Vy z toho děláte úplný standard! Vojáci ani další pracovníci podřízení strukturám Ministerstva obrany ani policisté a další pracovníci Ministerstva vnitra nepředstavují zvláštní ohroženou či ohrožující skupinu obyvatel. Je proto nepřijatelné, aby uvedená ministerstva směla vydávat omezení pouze ve své oblasti. To by mohlo vést až k takovému stavu, kdy určitá část obyvatel, vojáci, policisté a tak podobně, bude omezena na svých právech zcela jinak než jiná skupina obyvatel, ačkoliv hrozba je pro všechny osoby stejná.
Pane předsedo, já se velmi omlouvám. Vy jste přihlášen do rozpravy o tom, že budeme potvrzovat stav legislativní nouze. Já nevím, jestli si to uvědomujete, protože jste i nadále potom přihlášen k bodu do rozpravy. Čili jenom připomínám, že nyní rozhodujeme a hovoříme k bodu, budeme potvrzovat stav legislativní nouze, tak jenom... vy jste mě se dotazoval, já vám odpovídám. Nejedná se o časové omezení.
A můžu vám připomenout, víte, že je v jednacím řádu ještě jedno ustanovení, že řečník nemá být přerušován kromě přesně konkrétních bodů, proč mě můžete přerušit?
Ano, samozřejmě. Můžu vás přerušit i v případě, že se nevyjadřujete k věci.
Nezlobte se na mě, a já se tady snažím, takže nejsem časově omezen, to jsme se shodli. Nechcete mi to napsat vlastně, to zdůvodnění? Jo, to si myslím, že by jako nebylo adekvátní.
Prosím pěkně, já nepotřebuji žádné školení. A za druhé, i řečník s přednostním právem by se měl držet věci. Já jsem nehovořila o panu Kalouskovi, hovořila jsem o vás, prosím, a tímto to považuji za vyřízené.
Ale já tady nic nepředčítám, já tady celou dobu mluvím konkrétně o tom vašem zákonu, a proč by to nemělo být v legislativní nouzi? Já tady vůbec nepředčítám něco, co není k věci. No, no nic, já jako beru v potaz to, co jste řekla, ale budu se držet jako... Samozřejmě naše stanovisko je jasné, že jsme proti.
Dále je také nezbytné poměřovat též intenzitu důvodů stavu legislativní nouze ve vztahu k omezení dotčených ústavních principů. To v případě současného vládního návrhu zcela absentuje. Tyto důvody navíc nesmí být svévolné, smyšlené a konkrétní. Návrh zákona, jehož projednání ve zkráceném řízení vláda navrhuje, musí být schopen zamezit vzniku nebo trvání předmětného ohrožení veřejného zájmu. Vůbec bychom to neměli akceptovat.
V současné době nikoho nevidím ani nemám přihlášeného v rozpravě. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí, tak já rozpravu končím a přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. V současné době budeme - jenom pro pořádek - hlasovat, abychom posoudili, zda trvá stav legislativní nouze. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. A nyní se, než budeme pokračovat, s přednostním právem hlásí pan předseda Radim Fiala.
Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Je to škoda, myslel jsem, že vás přesvědčíme, že legislativní nouze v této věci nespadá ani do jedné kolonky Ústavy České republiky, kde bychom mohli použít legislativní nouzi na pandemický zákon.
Kolegyně a kolegové, já rozumím tomu, že už je pokročilá doba, ale přesto poprosím, abyste se navzájem respektovali, když někdo mluví.
Děkuji, pane předsedající. Protože samozřejmě se potřebujeme poradit o další strategii, jak budeme pokračovat, žádám vás o přestávku na jednání poslaneckého klubu hnutí SPD v délce jedné hodiny.
Dobře. Ještě se hlásí předseda klubu KDU-ČSL. Já vás, kolegyně a kolegové, požádám o klid!
A přiznávám, že chceme mít dobré, vzájemně výhodné a vyvážené vztahy pokud možno se všemi zeměmi světa. My jsme vlastenecké hnutí. Když sám má problémy a má máslo na hlavě a mají problémy s financováním, které dosud nevyjasnili, tak samozřejmě mu asi píáristi poradili: Odveď pozornost! Odveď pozornost na něco jiného. Takže začal lhát, vymýšlet si, pomlouvat, ale je to zoufalé. A my se pořád budeme dokola ptát: Kdo je koncovým majitelem těch firem, které financovaly kampaň hnutí STAN? Firmy napojené na daňové ráje na Kypru? A samozřejmě on, protože je evidentně mstivý člověk a zneužívá ministerstvo, tak nás bude solit, SPD. Byla to jedna jediná noc a bylo to v nějakém hotelu v noci někde u toho letiště. Tady taky pořád on mlčí a je tady zařezaný jak pařez, když tady sedí. Nechce odpovídat. Vždyť to přeci diskutovalo i vedení Pirátské strany. Dokonce tam na základě toho odstupovali nějací lidé z vedení Pirátské strany. Dokonce na úrovni místopředsedů, tuším. Je poslanec, místopředseda vlády a pak je ještě ministr pro místní rozvoj. A musím říct, že to je ten problém, že on to tady veřejně sliboval a prsil se, že nebudou kumulovat funkce. Ale vy jste to aspoň veřejně tady neslibovali. Ale Ivan Bartoš to sliboval. Ale to tady už jenom dodávám na mikrofon. Samozřejmě tady mám připravené i některé další body, ale ty už přednesou postupně naši poslanci SPD.
Ano, děkuji vám, pane předsedo. Pokud bych mohla poprosit seznam těch vašich bodů, nebo jenom jestli byste, zaznamenala jsem všechny body, ale jenom jestli bychom si je mohli zkontrolovat, aby je potom správně kolegové případně načetli.
Jinými slovy, první se splácí všechno ostatní než ten dluh. Zaplatíte úroky, advokáty, exekutory, prostě úplně všechno a teprv ten váš dluh je naposled. Dovětek prvního odstavce sice stanoví, že dlužník může při plnění projevit jinou vůli, nicméně odlišné pořadí plnění musí být výslovně vyjádřeno, například dlužník může prohlásit, že nejdříve plní na jistinu, a navíc je podmíněno souhlasem věřitele. V odstavci druhém se upravuje mírně odlišný postup. Pokud je dlužníkem spotřebitel, a sice započtením plnění nejdříve na náklady již určené, pak na jistinu pohledávky, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení. V tuzemské právní úpravě existuje také odlišný postup, než stanoví citované ustanovení občanského zákoníku, a to ustanovení insolvenčního zákona, které stanoví, že poskytované plnění se nejdříve započítává na jistinu dluhu a teprve poté až na úroky a náklady dluhu.
Takový je reálný svět. Já bych chtěl, abyste si ji zaplatili vy, kteří jste pro to hlasovali. Ten nám tady leží, ten zákon, zase znova jsme ho podali. A proč o tom mluvím? No a politici jsou vysmátý. Návrh zákona je schválený bez rozsáhlejší odborné diskuse a může dle našeho názoru vést k paralýze činnosti Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu České republiky. No tak to je taky jako závažná věc, protože už vlastně na základě toho dosavadního, těch dosavadních opatření, tak víme, že je tady cca 30 rozsudků soudů, která rušila ta vládní opatření jako protizákonná, v některých případech i protiústavní. A to bylo zatím na základě jenom toho dosavadního pandemického zákona, který prosadila vláda Andreje Babiše, ano, spolu s hlasy té současné vládní pětikoalice. Návrh zákona reaguje pouze na jednu konkrétní situaci. Návrh tedy nevytváří pouze nový právní krizový institut, ale přímo jej zavádí, de facto vyhlašuje. Návrhu chybí dostatek obecnosti, navíc jím dochází k zásadnímu zásahu moci zákonodárné do moci výkonné. Tím podstatně omezuje či zbavuje občany práva na přezkum, který by jim v jiných podobných situacích náležel. Ale spíš opakovaně se ptám jako vás, vládních poslanců, co vás k tomu vede, že takový šílený zákon vlastně navrhujete? Jak vás to vůbec mohlo napadnout přece tohleto? Já jsem si nikdy nemyslel, že tady budu sedět s většinou poslanců, kteří prosazujou totalitu vůči občanům. Protože já se nestačím divit, když SPD, jak víte, je tady jedinou stranou, která prosazuje zákon o referendu, a kvůli tomu nás tady poslanci vládní koalice označují jako nedemokratickou stranu, takže už jsem zvyklý, že se převrací demokracie a nedemokracie, a tento pandemický zákon je toho důkazem.
Pan premiér je omluven řádně z pracovních důvodů do půl dvanácté.
Já jsem tady zdůrazňoval, že neříkám, že tady někde není v České republice nebo že se tady nepohybuje. Takže kde je premiér? Vždyť v podstatě není vůbec vidět. No a opravdu s tou soutěží o národního ptáka, kde jsme se dozvěděli, že už Ministerstvo životního prostředí už tady dělá tu přípravu, tak já si myslím, že opravdu sice máme zvířátka rádi všichni, já taky, ale já si myslím, že to určitě není teď to téma, který by se teď hned prioritně mělo začít řešit. A vy to jenom oddalujete. Dokonce jsem tady slyšel, že vláda, vládní koalice, vládní poslanci chtějí omezit u takto závažného návrhu, kde vy chcete omezovat na ústavních právech i voliče SPD a další, v podstatě celou republiku, tak vy chcete omezit řečnickou dobu na pět minut. Na pět minut. Vy chcete umlčet dokonce politické a názorové oponenty, totalitně zcela, chcete dokonce nás umlčet tak, aby poslanci z opozice mohli mluvit pouhých pět minut. Ale evidentně nastoupila tady další vládní většina, ta vládní většina řekla: ani těch dvakrát patnáct minut jim nedáme, těm, co nemají přednostní právo. Ani dvakrát patnáct minut jim nedáme! Umlčet tady 92 poslanců, kteří jsou z opozice, který volilo přes dva miliony občanů České republiky, tak vy je chcete prostě umlčet. Antidemokratický, nedemokratický manýry. Takže to jsou opravdu velmi urážlivá slova a bylo by dobré, aby se nepletly jabka s hruškama, abyste přestali lhát, hlavně, o tom to je, abyste nelhali. Takže ministr Rakušan, ministr vnitra, tato vláda, se už mstí SPD za to, další totalitní manýry, ale já myslím, že už to začíná být velmi nebezpečné, když jsme názorovými oponenty, tak zneužívá Ministerstvo vnitra k politickému boji. Tak to dělal i pan Hamáček a dopadl jak? Já si vzpomínám, jak poslanec ČSSD Jan Chvojka mi v předminulém volebním období tady řekl na mikrofon, na tento mikrofon, šel a řekl: Pane Okamuro, vy už tady příští volební období nebudete. A nebudu to víc komentovat, protože Jan Chvojka tady už není, ani jeho ČSSD. Takže já to odcituji, tu část té analýzy: Návrh novely zákona má být projednáván ve stavu legislativní nouze. Konec citátu.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 Je základním principem demokratického právního státu, aby zákonodárná moc přijímala zákony standardním legislativním procesem. Porušení tohoto procesu je nepřijatelným zásahem do základů demokracie. Je přitom zjevné, že ani jedna z podmínek pro vyhlášení stavu legislativní nouze nenastala. Na to neexistuje žádný logický argument pro předpoklad, že by podmínky dle uvedeného ustanovení měly být splněny. Dvojí stisknutí tlačítka stačí. Dvě stisknutí tlačítka, a je to hotovo. Návrh zákona zavádí v některých případech až drakonické sankce pro případ nedodržení mimořádných opatření. Ano, a toto taky bylo diskutováno. Lze tak například uložit za porušení... takže vláda, vláda chce uložit, abychom to řekli adresně. Tři miliony pracujícím lidem! Tři miliony lidem, co chodí do práce! No to je úplně neuvěřitelný. A u fyzických osob nepodnikatelů milion korun pokuta! Vy jste se zbláznili. Takže to je neuvěřitelný. Ale kdokoli, i kdyby pracující člověk. Pravda, tyto pokuty prosazovala i minulá vláda Andreje Babiše. To je pravda, to si zase řekněme. Ale i ty nepracující samozřejmě v tom smyslu, že jsou to třeba důchodci nebo zdravotně postižení lidé, nemluvím o těch nepřizpůsobivých, těm naopak pomáháte. Rozhodnutí o některých přestupcích má být zapsáno do rejstříku trestů. No tak to je teda další síla. No to je fakt neuvěřitelný ten váš pandemický zákon. To je v pořádku. Musí to být demokratické. No takovéhle opravdu nedemokratické, totalitní manýry, to jsem tady ještě nezažil. Ale to by byl pro vás ten čas. Nezkoušejte to! Ale aby nás poslance SPD, které volilo víc než půl milionu lidí, a to opakovaně, aby takhle sahal někdo na parlamentní zvyklosti a na naše práva... Doufám, že to bylo... Takže to je bod tři, o kterém jsem hovořil. To je pro SPD zcela nepřijatelné. A v podstatě jste lhali voličům, jak máte připraveno všechno. No ale vy nemáte připraveno vůbec nic, se ukázalo. Takže vy to vůbec nemáte hotovo. To znamená, vy nic nemáte připravený. Těm jste taky sáhli na peníze. Snížili jste jim již slíbené peníze. Není nic tady. Vy máte většinu. Vy máte většinu! Na to není jiná odpověď. Na to není jiná odpověď. A politik by se měl umět dohodnout. My jsme za to rádi. Čím dál víc brečte, že kvůli SPD a kvůli opozici. To samozřejmě jenom ukazuje tu nekompetentnost. Ubrečená vláda. Ale my nic nežádáme. My máme času dost. No tak asi máte nějaké problémy. Ale my si hledíme své práce. Tak to záleží všechno na vás. Vy máte většinu. Taková úprava je pochopitelně z našeho pohledu, ale i z pohledu právníků, zcela nepřiměřená. Byť i dobrou ústavní stížnost si právníci řeknou klidně šestimístnou částku. Přeci to je šílený. To je šílený. Tak jsme demokracie a je tady ústava, nebo není? Takže to taky není v podstatě vyjasněné, to nakládání s těmi lokalizačními údaji. A určitě všichni souhlasíme s tím, a SPD určitě, nevím, jak vy, že samozřejmě ta ochrana zdraví občanů je věc na prvním místě. Aby měli lidé třeba více bezpečí, spravedlnosti a více peněz. Vaše vláda nenavrhla vůbec nic. Ale... v této věci jste nenavrhli nic, abyste pomohli lidem. Ale prosazujete tady jako prioritu dva zákony celou dobu. Takže tady je potřeba se podívat, co jsou vlastně priority té vlády Petra Fialy, téhleté pětikoalice. A občané to možná přezdívají pětislepenec, ale já samozřejmě nechám to u té pětikoalice, abych to nechal v té politické rovině. Poláci od února navrhují nulové DPH na základní potraviny, mezi které patří například chléb a tak podobně v Polsku. Například Maďaři... ještě také snížili DPH na umělá hnojiva zemědělcům Poláci teď, protože to se právě promítá potom také do ceny potravin. Vláda Petra Fialy nenavrhuje v tomto ohledu nic. Já myslím, že už jenom tento moment je na okamžitou demisi vlády. A vrcholem bylo, nebo je, když jsem se minulý týden dočetl, že máte ještě jednu, třetí prioritu pro leden, na které jste v lednu začali pracovat místo toho, abyste připravili návrhy, které pomůžou lidem vyřešit zdražování, jako to dělá polská a maďarská vláda. V tomto pohledu pochopitelně má největší strach předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová a Piráti, to je TOP 09 a Piráti. A třetí prioritou je, že chcete hledat ptáka, národního ptáka. Já si myslím, že to je opravdu... že takto... Je to bez energie, lidé už se ptají: Kde je premiér? Bylo zvykem, že premiéři jsou vidět a že řeší nějaké problémy, ale kde je každý den vlastně premiér? Takže podnikatelé kompenzace za ušlý zisk stále nedostali. Museli zavřít kvůli vánočním trhům a doposud nedostali nic, přestože zákaz přišel během několika hodin. Státu tak hrozí další žaloby a vláda Petra Fialy nekoná. Vyzýváme vládu, aby přestala prosazovat totalitní pandemický zákon, aby skončila diskriminace neočkovaných, aby konečně začala řešit enormní zdražování všeho kolem nás a řešila věci, které občany skutečně pálí.